Správní řízení je velmi zdlouhavé, problematické. Dále pan poslanec Hovorka říká - reexporty poškozují farmaceutické firmy. Nebojme se, že by to farmaceutické firmy poškozovalo, prosím vás. Podporuji to, aby novela byla předána zdravotnímu výboru k dalšímu řešení, a myslím, že v běžné době.
Jak konstatoval, návrh na zamítnutí nepadl. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh?
Navrhuji výbor pro evropské záležitosti vzhledem k problematice, kterou tento zákon řeší.
Ano, výbor pro evropské záležitosti. Nyní tedy rozhodneme o přikázání dalším výborům. Nyní tedy návrh na výbor pro evropské záležitosti. Návrh byl přijat. Mohu tedy ukončit prvé čtení tohoto návrhu. Žádám paní kolegyni Markovou, aby se ujala svého úvodního slova ve druhém čtení.
Alternativně paní poslankyně chtěla hlasovat o zařazení na pátek 6. 5. taktéž jako první bod z bloku prvních čtení. Kdo je proti? Pan předseda Mihola, tisk 724, bod 75, na středu po pevně zařazených bodech. Tento návrh byl přijat. Omlouvám se. Teď mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích. Je tomu tak. V tom případě můžeme pokročit k projednávání jednotlivých bodů. Prosím pana ministra zdravotnictví, aby se ujal slova a z pověření vlády tento tisk uvedl.
Úvodem bych chtěl zdůraznit, že předkládaný návrh zákona si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, neboť stávající nastavení systému vzdělávání bylo vyhodnoceno jako jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů do jiných států, kde jsou podmínky pro účastníky vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání. Nyní tedy stručně k obsahu. Pokud jde o požadavek stabilizace vzdělávání, zákon přímo zakotví základní obory specializačního vzdělávání a vzdělávání v těchto oborech. V rámci požadavku jednoznačně definovat postavení účastníka specializačního vzdělávání a zajistit mu tak právní jistotu v souvislosti s jeho právy a povinnostmi v průběhu vzdělávání bylo přistoupeno k upřesnění výkonu odborného dozoru a odborného dohledu nad účastníkem vzdělávání. Rovněž se upřesňují požadavky na garanta oboru a školitele účastníka vzdělávání. Řešeny jsou také podmínky pro přerušení výkonu zdravotnického povolání a jeho prodloužení a s tím související povinnost následného doškolení. Též se mění podmínky pro započtení praxe absolvované v rámci doktorského studijního programu. Účelem navrhované změny je zamezit situacím kritizovaným i ze strany inspektorátů práce, kdy lékař v doktorském studijním programu je souběžně zaměstnán pouze na nízký částečný pracovní úvazek a tomu odpovídajícím způsobem odměňován, přestože v rámci studia tráví na pracovišti celou nebo podstatnou část stanovené týdenní pracovní doby. Vedle dílčích upřesnění dochází k dalším změnám jednak v rámci procesu akreditačního řízení pro zajištění specializačního vzdělávání, jednak v procesu samotného uskutečňování specializačního vzdělávání tak, aby byla snížena administrativní zátěž s těmito procesy spojená. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že vzhledem k výše uvedenému tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte. Děkuji za pozornost.
K tomuto zhoršování bude přispívat i vývoj demografické křivky jak v Evropě, tak samozřejmě i v naší republice, kdy stárnoucí populace bude potřebovat více zdravotní péče. Česká republika začíná rovněž pociťovat nedostatek lékařů. Situace je zatím nevyvážená. Nedostatek lékařů je asymetrický jak stran oborů, tak i krajů. Jsou oblasti, kde je lékařů relativně dostatek, to jsou například velká města. Pak jsou oblasti, kde je lékařů, zvláště v určitých oborech, již nyní nedostatek, to jsou menší města a hlavně pohraniční obce. Možnosti řešení tkví kromě jiných také předně ve zlepšení systému specializačního vzdělávání lékařů. Lékaři, kteří stávajícím systémem specializační přípravy prošli a procházejí, upozorňují na jeho přílišnou složitost, nekonzistentnost způsobenou častými a náhlými změnami. Právě z tohoto důvodu Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona, jehož cílem je tento systém zjednodušit a předně také do budoucna zastabilizovat. Při jeho schvalování bychom však měli mít na paměti uvedený hlavní motiv předkládané novely, to je zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů v budoucích letech. Vzhledem k tomu, že očekávám intenzivní diskusi, tak předesílám, že v podrobné rozpravě bych potom načetl a navrhl prodloužení rozpravy k projednávání doby o 30 dnů na celkových 90 dnů.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a prosím pana poslance Hegera. Po něm vystoupí paní poslankyně Soňa Marková.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Pokud má kdokoliv cokoliv k vyřizování, prosím mimo jednací sál.
Novela má obrovskou šanci zlepšit podmínky pro růst našich mladých lékařů. Přináší řadu skvělých prvků, jako je definice, co může mladý lékař dělat v různých fázích přípravy samostatně, jaké jsou podmínky dohledu nad rezidentem. To, co je velmi pozitivní, zmínil již pan ministr.
Jako vše má i toto řešení nedostatky, které bych zde rád zmínil.
Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. A tento zákon je určitý pokus, jak zabránit reexportům. Nejsem si naprosto jist, že je možné efektivně reexportům zabránit tímto způsobem, jak je předkládán. Položme si několik otázek, co je příčinou paralelních vývozů léků z Česka.
Já vás, pane kolego, přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Hladina hluku je tak vysoká, že nevím, jestli stenografický záznam může být za těchto podmínek pořízen bez chyb. Opravdu, pokud diskutujete něco jiného než zákon o léčivech, prosím v předsálí. Děkuji. Pokračujte.
Příčinou reexportu je, že farmaceutické firmy udržují na evropském trhu dvojí ceny. V bohatých zemích ochotných platit, například v Německu, prodávají léky draze, v zemích méně ochotných platit prodávají tytéž léky podstatně levněji. Reexportéři nakupují léky za české ceny a prodávají je s velkým ziskem například v Německu. Obecně reexporty nejsou nelegální. Když reexportéři vydělávají, tak na čí úkor? Reexporty poškozují především farmaceutické firmy, neboť obírají jejich akcionáře o část zisku. Léky, které výrobce prodá do Česka jen s malým ziskem, se pak následně ocitají na německém trhu a vytlačují z toho jejich trhu léky, které by tam jinak výrobce prodával s vysokým ziskem. Co je nám po akcionářích farmafirem? Buď výrobci přestanou levné léky do Česka dodávat, aby jim nekazily ceny na větších a bohatších trzích, nebo nám je budou ochotni prodávat pouze za německé ceny, aby se je reexportovat nevyplatilo. Když se podíváme na platné právní předpisy, tak legálními reexportéry mohou být osoby s distribučním oprávněním, lékárny a další poskytovatelé zdravotních služeb nikoliv. V překladu přijetí úplatku za reexport. Je tedy možné, že byly vyváženy léky již nakoupené nemocnicí, což bylo zjevně protiprávní, nebo léky nakoupené pro nemocnici vyvážela dceřiná společnost Holte. A teď si položme otázku, jestli navržený zákon o léčivech zabrání reexportům. Dle návrhu sice lze prohlásit za nenahraditelnou i celou skupinu léčiv, ale zákaz by byl možný jen při nedostupnosti žádného z nich. Ministerstvu se navíc patrně nebude chtít zařazovat do seznamu nenahraditelných příliš mnoho léků, zejména jsou-li drahé. Souvisí nedostatek léků v lékárnách s reexporty? Patrně souvisí volně. Mezi způsoby, jak se výrobci snaží reexportům bránit, jsou tzv. omezené distribuční modely. Dodávka přímo do nemocnice nebo přímo do konkrétní lékárny. Léky v takovém případě výrobce dodává prostřednictvím jednoho vybraného distributora, a to někdy jen do vybraných lékáren, například nemocničních nebo těch, které patří do řetězce onoho distributora. Jak tedy zajistit dostatek léků pro všechny pacienty za příznivé ceny? Náš systém je nastavený tak, že se léky nedostávají k pacientům od výrobce přímo, ale přinejmenším přes dva prostředníky.
A ještě jsem neslyšel dneska - a měl jsem slyšet hned - hlas premiéra nebo ministra zahraničí: toto razantně odmítáme, ať to na nás ani nezkoušejí! Ale mě zajímá, co tam bude říkat premiér české vlády. A jestli opravdu hodlá ignorovat platné usnesení Poslanecké sněmovny. Takže já bych poprosil vládní poslance, aby si našli čas, abychom ještě tento týden ten bod zařadili, když tady bude pan premiér, a debatovali. A pokud chce premiér ještě silnější usnesení, tak já jsem přesvědčený, že jsme schopni ještě silnější usnesení přijmout a schválit velkou většinou.
Hlasování má číslo 395, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ještě je zde omluva pana poslance Holečka mezi 14.30 a 21. hodinou z rodinných důvodů. Teoreticky bychom mohli hlasovat jedním hlasováním, ale předpokládám, že bude zájem o to, abychom hlasovali odděleně. Návrh byl přijat. Tam jenom upozorňuji, kolega Laudát původně žádal bod 197, ale to je třetí čtení toho samého tisku. Je to hlasování 399, přihlášeno je 169, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Je to hlasování číslo 400, přihlášeno je 169, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. A nyní se tedy zase vracíme k návrhu KSČM, to je bod 95, což je zajištění právní moci, tady mám napsáno. To je správně. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. To jsou tedy návrhy na dnešní odpoledne. Návrh pana poslance Okamury byl vetován, návrh paní poslankyně Černochové byl také vetován.
A očekával bych od pana ministra, který má jinak velmi dobré kontakty s Českou lékařskou komorou, že se bude více zabývat tím, co vadí lékařům na současném vzdělávacím systému, na tom postgraduálním vzdělávání lékařů. Některé si dovolím ocitovat. Je třeba zavést osobní odpovědnost školitele za školence. Je třeba, aby byl dodržován edukační program a školenec byl převáděn na jiné pracoviště až po souhlasu školitele. Musí být definována práva i povinnosti školitele, školence a také zaměstnavatele ve vztahu k edukaci a rovněž musí být definovány možné postihy vůči těmto třem subjektům. Musí být definovány vzorové smlouvy mezi zaměstnavatelem a školencem, aby se ze školence nestal otrok. Současný model postgraduálního vzdělávání lékařů je téměř likvidační jak pro samotné lékaře, tak i pro nemocnice, především pak pro nemocnice nefakultní. Změny v systému postgraduálního vzdělávání však nelze provést beze změny v ostatních sférách celého zdravotního systému České republiky. Například nejen povinnosti, ale také řádné finanční ohodnocení školitelů, restrikce ze strany zdravotních pojišťoven vůči pojištěncům v případě zneužívání pohotovosti, zbavení nemocničních lékařů existenční závislosti na pohotovostních službách a podobně. Osobní zkušenost. Fakulty nemající zkušenosti s organizováním vzdělávání a kurzů základních kmenů nepodávají dostatečné informace, možná ani samy nejsou dobře informovány. Nelíbí se mi absolutní závislost lékařů bez specializované způsobilosti na libovůli školicího pracoviště. Není výjimkou, že lékaři mají praxi splněnou, ale k atestaci nemohou jít, protože zaměstnavatel nebo vedoucí pracoviště si to nepřeje, protože je pro něj výhodnější, aby za nižší plat nadále pracovali a čekali, až dostanou příležitost. Cena stáží a kurzů by měla být pevně stanovena a garantována. Mnoho mladých lékařů je nuceno si tyto stáže hradit ze svých prostředků. Atestační příprava by proběhla z 90 % na půdě zaměstnavatele. Teprve například po jednom až dvou letech podle zvoleného oboru by mohl odejít například do ambulantní sféry a podobně. Příprava k atestaci by měla být kratší, maximálně tři roky. Dále navrhuji více propracovat a kontrolovat celoživotní vzdělávání lékařů a lékaře lépe ke vzdělání motivovat. Každý měsíc nemocnici stojí pět tisíc korun plus výdaje na můj plat. Ano, tento systém není vyhovující. Největší problém vidím v tom, že není dostatek kvalifikovaných lékařů s praxí v nemocnicích, většina odešla do soukromého sektoru, proto není od koho se učit. Stáží jsem se velmi těžko domáhala a uvolňování na ně. Jsem z toho vyčerpaná a velmi otrávená. Rozhodla jsem se odejít do Anglie, kde se mi plně věnují, vzdělávám se v průběhu dne a zaměstnavateli záleží na tom, aby se dodržely podmínky vzdělávacího programu. Odborná stáž na krátkou, přesně definovanou dobu či za účelem provedení či asistence jasně daných specializačních výkonů, jež se na domovském pracovišti neprovádějí. Superspecializované výkony nemohou být náplní požadavků k atestaci, počty některých výkonů, například v chirurgii, jsou zcela nereálné. Dlouhodobý pobyt školence na specializovaném pracovišti vede k jeho využívání k administrativním účelům, takže k výkonům, k nimiž je primárně odeslán, se většinou ani nedostane. Současný stav vzdělávání není dobrý. Chtěl bych upozornit na nemravné jevy. Za druhé, řada oborů vyžaduje až více než roční stáže na klinikách v Praze, Brně a podobně. Přitom nevěřím, že třeba krajské nemocnice nebo větší nemocnice by adepty nevyškolily stejně dobře. Využívají vás jako levnou pracovní sílu. Dále přehnaná administrativa, která je kolem toho všeho. Specializační vzdělávání je nástrojem, kterým stát realizuje svou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost zdravotní práce. Získání specializační způsobilosti opravňuje lékaře k samostatnému poskytování zdravotní péče. Je to jakási obdoba pilotního průkazu, kdy stát přebírá záruku nad tím, že dotčená osoba může činnost samostatně vykonávat a občané nebudou poškozeni na zdraví. Je tedy odpovědností státu vůči občanům, komu stát dovolí, aby samostatně poskytoval zdravotní péči. Pro uchazeče je srozumitelné, když se na jednom místě ke vzdělávání přihlásí a na jednom místě v jednotném režimu vykonají závěrečnou zkoušku.
Já myslím, že to je administrativně zbytečně náročné. Já vím, že pro finanční úřad je to velmi pohodlná daň. Kde je ten váš cíl v roce 2017 mít vyrovnaný rozpočet? V nedohlednu. Vlastně každý rok říkáte - za tři roky to bude. Jen tím, že to říkáte každý rok, tak to neustále odkládáte. Já vím, že to v roce 2014 vypadalo za dlouho, máme dost času. A teď říká 60 miliard minus. Podnikatelé to budou investovat buď do mezd, do strojů, automobilů, jiného potřebného vybavení, do softwaru a ke všemu podstatnému, co ke svému podnikání potřebují. Pan předseda Votava má částečně pravdu a to se dá upravit. Takže to se dá vyřešit. Vláda cituje jeden. A je to docela hezké. Kdybychom zrušili silniční daň, tak milé kolegyně, milí kolegové, musíme novelizovat zákon 310 o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. To se omlouvám. To mě skutečně nenapadlo.
Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno bodem 167, zákonem o důchodovém pojištění.
najít možnosti, jak zajistit daný lék podle toho, jak je důležitý. To není vůbec jednoduchá záležitost. Rovněž jsou takoví chytráci, kteří ve světě na tom chtějí vydělat. Je to záležitost, která může ohrozit přímo člověka na životě, a to pochopitelně nechceme. Já bych rozhodně podporoval, abychom tuto novelu předali dál do zdravotního výboru k dalšímu řešení, protože jsou tam věci, které rovněž bychom rádi ještě doladili. Není to úplně stoprocentní. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Skalický.
Dobré odpoledne. Krátce ke klinickému hodnocení. Jako nejvhodnější varianta byla zvolena jedna etická komise s několika skupinami, které mají být zřízeny jako poradní orgán Státního úřadu pro kontrolu léčiv. To je poměrně zásadní změna oproti systému, který doposavad je používán, a zcela určitě to může být předmětem další diskuse na výboru. To bych požádal pak třeba na zdravotním výboru, abychom si to přesně definovali, nejde o nic dramatického. Pokud se týče padělků, jak už jsem zde zmínil, je to opravdu problém do budoucnosti. Poslední téma, které je asi největší, je otázka reexportů nebo paralelních exportů. Jak tato situace vznikla?
Proto bych velmi podporoval návrh kolegy Kasala na to, aby doba byla prodloužena na 60 dnů. Věřím, že ve zdravotním výboru se tím budeme zabývat velmi, velmi podrobně. Hovořilo se o praktických lékařích pro děti a dorost, hovořilo se o délce vzdělávání. A pokud někdo bude dělat nějakou další nástavbu, může to přerůst vysoko přes deset let. A také to funguje. Systém, který byl u nás vytvořen, byl systém velmi zajímavý. Zaručoval určitou variantu vzdělávání a samozřejmě časem dospěl na své limity, protože medicína pokračuje dál. Prostě proto, že ta medicína, kterou dělám já, je taky o tom, jestli je handy, nemusí být jenom brainy. A jestliže ty ruce prostě nemají to nadání, nejsou schopny tu věc udělat.